A jediný argument je alkohol. Tak řekne náčelníkovi policie: hele, postav tam dvakrát týdně, v sobotu, v neděli, policisty, aby ukázali, že mám sílu, a aby tam nejezdili. Ale to přece není řešení. Je to zneužívání výkonné moci k tomu, aby se bagatelní záležitosti trestaly a řešily se úplně jiné problémy ve společnosti. A já si myslím, že bychom mohli být hrdí na to, že tu nulovou toleranci k alkoholu máme, ale nesmíme být zase ti, kteří ji budou za každou cenu všude vymáhat.
Paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Pavel Staněk.
Já bych chtěla plně podpořit to, co tady zaznělo vaším prostřednictvím, pane předsedající, od Stanislava Juránka.
Pan poslanec Pavel Staněk, připraví se pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo, pane předsedající. To je úplně stejná logika, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, směrem k alkoholu versus směrem k maximální povolené rychlosti. Prostě je to jakýsi úzus. Jestli si řekneme to, že nejsme jako Česká republika nebo občané České republiky natolik uvědomělí jako ti na západ od nás, možná to je ten důvod, ale právě proto já osobně nepodpořím prolomení téhle hranice.
Pan poslanec Václav Votava, připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.
Od pana kolegy A kdo to překračuje, tak samozřejmě musí nést následek. A u těch vinařských stezek, já jsem rád, co řekl pan kolega Juránek.
Pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Pávek. Prosím, máte slovo.
Pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já nebudu vymýšlet třetí analogii, tak jak tady teď zazněly, protože by to asi bylo nadbytečné. Ale chtěl bych velmi poprosit kolegu Pávka vaším prostřednictvím, i všechny další, nenazývejme pokrytectvím něco, co nemůže být pokrytectvím. Tady nemáme nějaký stav x, kde bychom se najednou dostávali ke stavu nula. Je to velmi jednoduché. A prostě za nás, a my to tady říkáme opakovaně, týkalo se to vody, týká se to cyklistů, máme si každý vybrat. Buď máme pít alkohol, nebo máme jezdit na kole, nebo jezdit na vodě.
Pan poslanec Pávek, připraví se pan poslanec Černohorský. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych si dovolil zareagovat jenom na některé předřečníky. Začnu ctěným kolegou Luzarem. Víte, někteří z nás nežili a nevyrůstali na východ od československých hranic, ale na západ. To znamená, ti lidé to vědí. A prostě ti lidé byli v té pivnici a pak sedli do těch aut a rozjeli se domů. Samozřejmě kdyby kdokoliv z nich naboural nebo způsobil újmu někomu jinému, tak by za to byl potrestán daleko vyšší sazbou než jinak.
Děkuji. Pan poslanec Černohorský, připraví se pan předseda Kalousek.
Předkládaný návrh zákona představuje právní úpravu, která odpovídá na dlouhodobý požadavek odborné i laické veřejnosti. Návrh zákona upravuje i nárok osoby blízké na náhradu újmy za její duševní útrapy, při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví její blízké osoby, jež podstoupila povinné očkování. Předložený návrh zákona stanovuje, že újmu na zdraví, která je důsledkem podstoupení povinného očkování, odčiní stát reprezentovaný Ministerstvem zdravotnictví. Základní pravidla odčinění újmy na zdraví jsou stanovena v občanském zákoníku, který se na tuto materii použije subsidiárně. na náhradu za ztížení společenského uplatnění, tedy odškodnění jen trvalých následků povinného očkování včetně toho, že v takovém případě by stát hradil též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví očkovaného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil. V tomto znění byl tedy návrh zákona postoupen Senátu. Toto je velmi důležité. To znamená, nedojde k tomu, že by byly nahrazovány nějaké drobné újmy po očkování, které jsou samozřejmě běžné. Ale musí to být skutečně zvlášť závažná újma a ublížení na zdraví očkovaného.
Pane senátore, máte slovo.
Ta hlavní změna spočívá v tom, jak uvedl pan ministr, že my to vlastně vracíme nějakým způsobem do obsahově obdobné podoby, v jaké jej původně předložila vláda. Naopak se ublížení na zdraví vymezuje jako zvlášť závažné. Proto jsme ještě na jednání výboru do toho pozměňovacího návrhu vložili možnost zneužívání odškodnění za nezávažné komplikace tím, že jsme tam vložili to zvlášť závažné ublížení. V tom textu to bylo ve druhém odstavci, tam to bylo zvlášť závažné ublížení, ale v tom prvním odstavci, které se týkalo právě těchto náhrad, to nebylo. Takže tam jsme to vymezili zcela jednoznačně. Protože v případě, že bude nějaká jiná závažná, zvlášť závažná komplikace, tak komise posoudí, pokud to nebude těch pět, zhruba těch pět nemocí, které tam jsou, tak komise posoudí, jestli je to zvlášť závažné a jestli je to hlavně tedy v souvislosti s očkováním. Tady totiž vzniká problém v tom, že některé věci, které by se odškodňovaly podle poslanecké verze, tak tam by vlastně nedošlo ani k tomu, že by se mohla odškodnit anafylaxe. Ale jistě že komplikace po očkování to je. Čili chci zdůraznit jenom ten prvek toho bolestného. Odpovědět se na to nedá úplně. Pouze na straně 12 v důvodové zprávě vládní je psáno, že se počítá se sto miliony. Ale to bylo ještě v době, kdy vlastně to zvlášť závažné vymezení nebylo.
Včera tady byli celou dobu, pan senátor Nytra, je z našeho senátorského klubu. Já si myslím, že to prostě není slušné a že ty zákony klidně mohly počkat do úterý příštího týdne. To za prvé. Oni dneska prostě nemohli, protože nepředpokládali, že ve středu odpoledne se budou brát tyto body. Ta debata se opakuje. Ti svatí obhájci nulové tolerance jako by zapomněli říci - já bych je poprosil, aby na mikrofon, já to vím, vyjmenovali ty státy v Evropě, nebo skoro v Evropě, kde je nulová tolerance. Zejména v Rusku to funguje. Tam už skoro ani nepijí, mám pocit. Mají nulovou toleranci, všichni jsou zodpovědní, pohoda. To je to pokrytectví a ta absurdita. Cožpak jsme horší než ti Němci, Francouzi, Rakušané? Nejsme horší. Pan poslanec Juránek - já respektuji jeho názor. Přijďte s těmi statistikami a řekněte mi, jak je to možné, když je nulová tolerance. Kdyby platilo, že není žádná nehoda a při povolení by se mohla stát, tak to je pravdivý argument. Pro ty, kteří dneska jedou na kole nebo autem a mají promile, dvě, tři, pro ty ten zákon není. Ti budou vždycky zločinci a budou porušovat zákon. Ale bavme se o té slušné většině. Tak si dejte na ty billboardy: Jste horší, nebojte, ale my ta pravidla pro vás, horší Evropany, zachováme. Obávám se, že takový billboard si nedáte. Ale přesně v tomhle duchu tady vystupujete. Protože to je pravda, že je to opakovaně, a já myslím, že to bude tak dlouho a tolikrát, až se to jednou povede.
Zazněl procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do příštího úterý. Já o tomto návrhu dám hlasovat. Slyším žádost o odhlášení. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Jsme připraveni na hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Já jsem nikde neřekl, že my jsme horší než Němci, Francouzi nebo já nevím kdo. Něco v tom smyslu jsem řekl, ale ne že my jsme horší, pane kolego.
Ano, a pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Nebo v tom Rakousku? Ale protože jste nevyhověli naší žádosti a my si teď úplně nevíme rady, jak s tím postupovat, tak vás žádám o přestávku v délce 80 minut na poradu poslaneckého klubu ODS. My se spojíme s našimi senátory a zkusíme přinést nějaké jejich nové argumenty.
Otevírám bod Máte slovo, pane ministře.
Děkuji. Co se týká aktuální situace, tak turecký prezident v pondělí znovu veřejně uvedl, že již otevřel turecké hranice milionům migrantů do Evropy. Důvod, který uvádí, je, že Turecko nezvládá čelit migrační vlně z Idlíbu a že Evropská unie nesplnila své sliby pomoci Turecku. Tato zpráva samozřejmě již od minulého týdne vyvolává migrační pohyby k turecké pozemní hranici s Řeckem. Stalo se dokonce i to, že turecká státní televize TRT ve svém vysílání zveřejnila doporučené trasy pro migranty do západní Evropy. Reakce přišla okamžitě z Řecka a z Bulharska. Přijali opatření ve smyslu posílení ochrany hranic, zastavili přijímání žádostí o azyl na jeden měsíc a snaží se realizovat okamžité návraty do Turecka. Co můžeme dělat a co děláme. Nabídli jsme okamžitou finanční pomoc řecké straně. Za Českou republiku říkám, že pomáháme a jsme připraveni pomáhat i do budoucna.
Děkuji, pane předsedo. Krásné dopoledne, dámy a pánové. Vy byste mi odsouhlasil všechno, pane předsedo. Jsem moc ráda a moc si toho vážím. Vláda tedy nesmí čekat a přešlapovat na místě, musí jednat a hledat řešení, obzvláště dnes, kdy čelíme nejen další vlně migrace, ale zároveň se celý svět potýká s koronavirem. Od vypuknutí migrační krize již uplynulo více než pět let. V oblasti ochrany vnější hranice se toho bohužel moc nezměnilo.
Nejprve, než zahájím program, tak bych přečetl omluvy. Jedná se o pevně zařazený bod Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Miroslav Toman.
stanovení odpovědnosti Ministerstva zemědělství za přijímání žádosti provozovatelů potravinářských podniků a určení, zda potravina je potravinou nového typu; stanovení Státní zemědělské a potravinářské inspekce národním správcem úložiště dat v souvislosti se zajišťováním povinné sledovatelnosti tabákových výrobků. Dále je to zpřesnění ustanovení týkajících se elektronických cigaret a náhradních náplní do nich. Součástí návrhu zákona je novela zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která reaguje na nutnost adaptace na nařízení EU u úředních kontrolách, požadavky kontrolní praxe a rostoucí zájem o nákup potravin prostřednictvím internetu.
Tak. Já přečtu ještě dvě omluvy. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro zdravotnictví.
Paní a pánové, jak pan ministr, tak vy, pane předsedající, jste podstatné věci zmínili.
Otevírám obecnou rozpravu. Paní poslankyně, máte slovo.
V pozměňovacím návrhu pod číslem 4116, ke kterému se přihlásím i v podrobné rozpravě, upravujeme to, aby bylo možné rozdělovat potraviny nejen registrovaným klientům sociálních služeb. Tak to je jenom příklad toho využití.
Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Moniku Jarošovou a připraví se pan poslanec Jiří Běhounek.
Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Téma dvojí kvality potravin je dlouhodobě v centru pozornosti českých občanů, a to zcela oprávněně. Stručně řečeno, pokud mají rybí prsty prodávané v Česku stejný obal jako ty v Německu, musí být stejné i z hlediska kvality.
Bývalá Evropská komise vynakládala až absurdně velké úsilí prosadit nepřijatelné kvóty.
Ještě jednou opakuji pro ty, kteří mě neslyší, ani když jim to říkám.
Děkuji, pane předsedo. Určitě se shodneme, že ochrana schengenského prostoru a trvání a dodržování Dublinských dohod je zásadní pomyslný odrazový můstek k jednání. Nikoli nesmyslné kvóty, u kterých jsme promarnili mnoho času místo toho, abychom nalezli shodu na vyřešení migrační krize. Měli bychom a chceme slyšet od vlády, jak bude dál postupovat, a dát jí silný mandát k tomu, aby věc řešila a iniciovala nová jednání o způsobu vytvoření funkčních opatření k ochraně vnějších hranic schengenského prostoru, která povedou ke zvládání nelegální migrace do zemí Evropské unie...
Děkuji.
ODS již v roce 2016 varovala před uzavřením potenciálně vyděračské dohody s prezidentem Turecka Erdoganem. O potenciálu vydírat dohodou členské země Evropské unie již dnes opravdu není pochyb. Turecko zcela otevřeně doprovází migranty na hranice s Řeckem, a tím destabilizuje a ohrožuje celou Evropskou unii. Posouzení tedy nechám na každém z vás. Já považuji za samozřejmost, že Česká republika nabízí humanitární pomoc, že nabízí pomoc technickou, že nabízí pomoc finanční, ale možná i personální pomoc. A o tom je i ta část toho usnesení, jak ho tady zmiňoval pan místopředseda vlády a ministr vnitra Hamáček. Žádná pomoc není pouze samospásné řešení, ale musí být tedy součástí nějaké ucelené strategie, jejíž součástí je vyjednávání a dialog, protože nemůžeme žít ze dne na den a řešit věci, pouze jak přicházejí. Musíme tomu dát nějaký jasný koncepční rámec. Pevně věřím, kolegyně, kolegové, že tady napříč politickými kluby najdeme shodu a dáme naší vládě jasný mandát. "Poslanecká sněmovna Podporuje snahu vlády České republiky nabízet humanitární, personální, finanční a technickou pomoc zemím, do nichž směřuje prvotní migrační vlna. Vyzývá vládu České republiky, aby proaktivně zajistila potřeby zemí zasažených migrační krizí a navrhla adekvátní a účinnou formu pomoci těmto postiženým regionům. Apeluje na vládu České republiky, aby sama proaktivně zajišťovala urgentní potřeby zemí zasažených migrační krizí tak, aby bez prodlení mohla reagovat a vyslat na místo příslušníky Policie České republiky ke zmírnění dopadů a zvládání této mimořádné situace. Pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády České republiky, předsedu Evropské komise, předsedu Evropského parlamentu a další představitele orgánů Evropské unie a parlamentů členských států Evropské unie." Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Bude to krátká technická poznámka. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já na to musím zareagovat hned v úvodu. Vyzývá se od vrátného Evropského parlamentu až po předsedu Evropské komise a hledá se evropské řešení. Takže to si klidně schvalte, tady to, co tady bylo přečteno, ale k ničemu to nepovede, nebude to mít žádný význam. Takže si můžete vyzývat opravdu, koho chcete, ale tohle není řešení. To jsou jenom prázdné deklarace, které tady zazněly už milionkrát a nepovedou k řešení.
Spotřebitel se tudíž mylně domnívá, že si kupuje stejnou potravinu. To se musí změnit. Český spotřebitel rozhodně není nic míň než třeba německý spotřebitel, jak to může z nabídky vypadat, podle nabídky potravin horší kvality na našem trhu. To odmítáme. Nejen problém dvojí kvality by šlo vyřešit i tím, že by se na českých pultech prodávalo více kvalitních českých potravin, a tímto směrem bychom se měli vydat. Naše hnutí SPD je spolupředkladatelem důležitého pozměňovacího návrhu a tím je zavedení povinnosti prodávat na našem trhu české potraviny. Jedině tím podpoříme naše výrobky, náš český trh a potravinovou soběstačnost. Ti, co dnes bojují proti uhlíkové stopě, pak kupují jablka z Holandska. A to je pokrytectví. Ať kupují naše jablka. A to se netýká jen jablek. Je třeba maximálně podporovat náš trh, naše potraviny, to znamená české maso, mléko, vejce, prostě začít pracovat na tom být soběstační. A myslím, že je nejvyšší čas.
Za mě jsou dva možné cíle. Buď je cíl vybírat pokuty, nebo je cíl tomu zamezit.
Potom do systému je ten pozměňovací návrh nahrán pod číslem 4502, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Výrobek tam podléhá spotřební dani. Myslím si, že tímto pozměňovacím návrhem můžeme získat náskok pro to, abychom poté nediskutovali o jednotlivých záležitostech. Proč je to zařazeno tímto způsobem?
Děkuji za slovo. Jinými slovy, přijde kontrola, která do provozovny přijde a zjistí, že tam jsou nějaké nedostatky. Má jeden protokol. A v tom protokolu můžou být údaje, které zabrání zveřejnění výsledků toho protokolu, které se týkají dvojí kvality potravin.
Nyní přečtu dvě omluvy. Táži se, jestli pan ministr nebo paní zpravodajka mají zájem o závěrečná slova. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Já hned paní radní požádám o slovo.
Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych jenom stručně předložila návrh, který byl podán do Sněmovny již více jak před rokem jako zákonodárná iniciativa hlavního města Prahy. Ve vámi schváleném znění byly dva průkazy. Proběhlo nyní jednání v Senátu a já jsem souhlasila s tím zněním, se kterým to nyní vrací Senát, že by tam byl jenom jeden typ průkazu a pro vydání průkazu by musel zájemce o průvodcovské služby předložit také doklady týkající se odbornosti, ať už vzdělání, nebo absolvování příslušného kurzu.
Nyní prosím, aby se slova ujal senátor Ladislav Kos.
Regulace činnosti průvodců v cestovním ruchu je běžná i v zemích Evropské unie, přestože jednotlivé země přistupují k regulaci rozdílně. Tolik tedy na úvod tohoto zákona. Žádám vás proto o jeho podporu a dovoluji si doufat, že jestliže senátoři z celého politického spektra zákon podpořili, že se tomu tak bude dít i tady v Poslanecké sněmovně.
Není zájem.